Vzhledem k tomu, že již nemám žádné faktické poznámky, prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Prosím, pane ministře.
Skoro bych byl rád, kdyby to mohlo být závěrečné slovo. Jestliže jsem mu dobře rozuměl, tak pan poslanec Filip řekl, že on vidí jistotu, pokud by na Ukrajině proběhly volby, pokud by na Ukrajině proběhly volby prezidentské a dokonce parlamentní. Garantujete nám prezidentskou volbu 25. května? Můžeme se spolehnout, že vláda bude usilovat o parlamentní volby na podzim? Ptal jsem se na to premiéra, ptal jsem se na to ministra zahraničí za přítomnosti dalších ministrů. To je přímo součástí usnesení. Tohle je součástí stanoviska Evropské unie. A dokonce tady je to také napsáno. A já tyhle argumenty pro volby pokládám za velmi vážné. A nemáme na to úplně jasnou odpověď a cítím, že to není jednoznačné. Já vám mohu říci, že spor o to je tady v této chvíli zbytečný, protože tohle cítím podobně. Také je faktem, že Česká republika od roku 2009 významně pokročila v diverzifikaci, co se týče přívodu plynu do České republiky. Takže já si nemyslím, že tady je důvod k tomu, abychom urgentně se o tom bavili jako o něčem, co nám bezprostředně hrozí. Na druhou stranu už jsem tady dneska jednou řekl, že bude zasedat Bezpečnostní rada státu v pondělí, na které ministři podají právě inventuru toho, jak jsou připraveni v těch třech jiných oblastech reagovat v případě, že by se uskutečnily ty nepříznivé scénáře.
Děkuji panu ministrovi a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych právě rád přikročil k těm konkrétnějším návrhům nebo úvahám o tom, jak reagovat na vzniklou situaci.
Přihlášena je paní poslankyně Hnyková Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Má někdo námitku proti takovému postupu? Nemá, děkuji.
Jak je obecně známo, účinnost zákona je neustále posouvána a důvodů je více. Zákon například vůbec neřeší ztráty, které vzniknou zaměstnavateli nepřítomností zaměstnance, který bude muset zřejmě opakovaně navštěvovat posudkové lékaře a expozitury České správy sociálního zabezpečení. Pojištěným není plátce pojistného, tedy zaměstnavatel, který ani nemůže následně ovlivnit řízení u České správy sociálního zabezpečení. Výše náhrady poškozenému zdaleka nekryje škodu v současném pojetí, neboť nejde o odškodnění, ale o cosi jako sociální dávku. Zákon skrývá značný i korupční potenciál, výše dávek bude pásmová, bude se odvíjet od jakéhosi procenta poškození zdraví, které zřejmě budou stanovovat posudkoví lékaři podle nejasných kritérií. Neexistuje judikatura k novému principu dávek, místo odškodnění lze očekávat nárůst soudních sporů. Různé varianty tohoto modelu jsou obvyklé ve státech západní Evropy a úspěšně zde řadu let fungují. Pane předsedající, prosím vás, mohl byste tady... Děkuji vám. Děkuji vám. Materiál byl Ministerstvem financí zpracován. V připomínkovém řízení byly namítány zejména tyto problémy: Pro zaměstnavatele půjde o zásadní zdražení při menším krytí škod, což bude dáno zejména jeho spoluúčastí. Pojistné má sice po dobu pěti let zůstat zakonzervováno, ovšem s inflační doložkou a potom bude zcela neregulovatelné. Předkladatel se brání vypracování dokumentu RIA; zde by se totiž musela objevit analýza počtu úrazů v pásmu spoluúčasti a dopady na zaměstnavatelskou sféru. Přímé postavení poškozeného vůči pojišťovně bude poškozeného znevýhodňovat. Lze tak soudit i z některých současných postupů jedné z pojišťoven spravujících stávající systém, která si osvojuje například právo rozhodovat o tom, co jako pracovní úraz uzná, ačkoliv v tom nemá žádné zmocnění. Neexistuje efektivní kontrola ani odvolací orgán, dozor nad pojišťovnami vykonává pouze Česká národní banka a tu zajímá jejich kapitálová přiměřenost, nikoliv zda poškozuje své klienty. To vidíme již dnes, kdy si není kam stěžovat na postup pojišťovny a jedinou možností je rovnou soudní spor. Z hlediska veřejných rozpočtů se jeví úplně mimo realitu předpoklad převzetí starých závazků státem. Jde zejména o případy tzv. rent, které jsou toho času bez problému financovány z průběžného systému. Popsány v něm jsou tři možné varianty. Tento systém navíc úspěšně funguje i v řadě zemí, jako je například Rakousko. Generuje prostředky na preventivní programy i rehabilitaci postižených.
Děkuji za slovo. Já se na ten problém dívám asi tak.
Pan ministr Stropnický s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen poznámka na okraj. Já myslím, že v tomto ohledu se jedná o typickou ukázku toho, že extrémní názory nevedou nikam. Máme samozřejmě povinnosti vůči svým občanům, ale uzavření se něčemu ve prospěch druhé strany anebo naopak opravdu není řešení. Ta otevřenost je určitá daň za svobodu a demokracii, kterou bychom měli rádi platit. To neznamená, že celá ta věc nemá mít pravidla, ale to už je spíš naše vina než vina té otevřené společnosti. Proto si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat velkoryse a zodpovědně zároveň.
Fakticky pan poslanec Okamura.
Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl tady reagovat na pana ministra. Podívejte se, jak to vypadá v západní Evropě. Podívejte se, jak to vypadá v Londýně, v Paříži, v Berlíně, kde tam chodí zahalení lidé. Takže velkorysost skutečně není na místě. Představte si, že my bychom si oblékli plavky a šli někam do Íránu a do Iráku v plavkách. Protože ten důvod je jednoduchý, a to že pro nás jsou na prvním místě občané České republiky. To znamená, my se musíme prioritně postarat o naše občany. Takže s těmito argumenty fakt nesouhlasím a ptám se, kdo to zaplatí. Jednoduchý dotaz - kdo to zaplatí?
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, poslouchám tady tuto diskusi. Zabýváme se velmi závažným tématem. Ti lidé si to nezaslouží. Já o této problematice vím hodně. Pocházím z rodiny, kde celá řada, desítky mých příbuzných nacházeli azyl v různých zemích - ve Spojených státech, v Kanadě, v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Izraeli. A myslím si, že jsme teď u otázky, která už zde byla naznačena - co jsou ony hodnoty kulturní a civilizační, které jsou pro nás drahé a které si nemůžeme nechat vzít? Vždyť to jsou právě ty hodnoty, kvůli kterým sem lidé utíkají z těch jiných částí světa, které nemají to štěstí, jako máme my, a stále jsou svírány různými autoritativními režimy. Myslím si, že je to velká odpovědnost i na toto odpovědět. Co jsou hodnoty, které my chceme těm příchozím nabídnout, aby se vytvořila symbióza jakési nové společnosti? Nebojme se otevřít své brány, ale buďme si vědomi svých hodnot, které musíme nabídnout těm, kteří přicházejí, tak, aby je přijali. A my se nebojme inspirovat se tím, co nám ti druzí lidé přinášejí. Jedině tak máme šanci. Ty hradby ghetta nám navždycky nepomohou.
Dneska to vidíme na Krymu. Ale opravdu musíme mít pravidla, musíme mít nějakou ochranu, musí to mít prostě nějaký systém.
Co se ukazuje, že tam sice je napsáno, ale žádný takový trestný čin nebyl stíhán, když to řeknu takhle.
Děkuji vám, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Polčák.
A právě to, po čem volal pan kolega Stanjura, je do jisté míry zbytečné.
Takže suma sumárum, jak to tady tak poslouchám, tak původně jsem chtěla samozřejmě podpořit lichvu, aby byla zařazena do výčtu těchto ustanovení.
Není tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele, zda si chce vzít závěrečné slovo.
Děkuji za slovo. Takže tady máme věc, která prostě řešena není. A teď se nabízí dvojí řešení. To by bylo řešení, které by bylo rychlé. Anebo jestli to chceme pomalu, protože samozřejmě nějaké komplexní posouzení, analýzy atd., atd. trvají velmi dlouho, pak ten zákon jde do meziresortního řízení atd. Takže je to na každém z vás. Já poprosím o ten první přístup.
Za prvé zásada úspěchu ve věci a za druhé zásada procesního zavinění. Toliko tedy pro kolegy. K tomu nepotřebujeme žádný další zákon. Na druhé straně chci prohlásit, že jsem nikdy žádné formulářové ani blanketní žaloby nepodával, a tudíž jsem z toho tedy žádný příjem nedosahoval.
Na druhou stranu normální lidi trápí věci jako exekutoři, drobná kriminalita, věci, které se týkají sociálního bydlení. A tohle lidi opravdu trápí. Takže já určitě budu hlasovat proti zamítnutí tohoto zákona.
Další faktická poznámka -pan předseda klubu ODS Stanjura, potom pan poslanec Tejc s faktickou, potom pan poslanec Urban s faktickou. Koukám, že moje oznámení na vás žádný vliv nemělo.
Bavíme se o nezaplacených pokutách, o nezaplaceném nájemném, o nezaplacených poplatcích. No neblahý. Musíme vymáhat právo a dluhy se mají platit.
Další faktická, pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Urban.
To by bylo určitě špatně, kdyby to tak dopadlo. Chtěl bych také říct, že máme určitý náskok.
Pan poslanec Urban s faktickou poznámkou.
My ten návrh plně podporujeme, protože bojujeme za voliče a prosazujeme, aby tam byl delší čas na projednávání 60 dnů. Pak vystoupí pan předseda hospodářského výboru a říká: My makáme, takže nepodporujeme zamítnutí ani prodloužení o 60 dnů. My to chceme projednat hned. Bylo by možná dobré, přátelé, abyste se na tom makání nějak domluvili, abychom se v tom vyznali a mohli s vámi případně jako koaliční partner hlasovat.
Zákon již dnes obsahuje zmocnění k tomu, aby ministerstvo vyhláškou tyto věci upravilo.
Zde se má rozšířit okruh oprávněných osob - cizích státních příslušníků, kterým mají být poskytovány dávky sociální podpory. Jinými slovy jsou to lidé, kteří zde můžou pobývat jen po přechodnou dobu a jsou v České republice bez práce. Lze rozumět tomu, že do České republiky přicházejí cizinci, kteří pracují na pozicích, které nelze obsadit českými zaměstnanci, ale pokud tito cizinci o práci přijdou a nemají jinou, již není žádoucí, aby v České republice nadále byli a pobírali dávky státní sociální podpory. Oni sami tu totiž nikdy pracovat nemuseli, a přesto nárok na dávky podle tohoto zákona můžou mít. Evropa, a tím méně Česká republika prostě nemůže spasit všechny chudé z celého světa. Česká republika má neúnosně napjaté veřejné rozpočty. Nemáme dostatek finančních prostředků pro naše vlastní občany na důstojnou valorizaci penzí, na sociální služby pro seniory nebo na zdravotní péči! Prioritou musí být jednoznačně občané České republiky. Naši předci tady přece po staletí naši zemi budovali. A přes to všechno, přes současný neutěšený stav veřejných rozpočtů tady nyní máme v této situaci návrh zákona na státní sociální podporu pro cizí státní příslušníky. Jsme pro jednoduché pravidlo, a to že případné sociální podpory má člověk pobírat pokud možno ve své mateřské zemi. Ale když práci nemá, tak se holt musí vrátit domů a nikoliv parazitovat na našem systému. Přestože jsme si vědomi toho, že se jedná o implementaci legislativy Evropské unie, tak z výše uvedených důvodů podáme v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, kdy navrhujeme zrušit nárok na dávky státní sociální podpory pro cizince, kteří ztratili práci a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, a pro rodinné příslušníky těchto cizinců, kteří v České republice pracují, nebo dokonce ani pracovat nemusejí. Myslíme si prostě, že toto je správné řešení. A rezignace na problém jenom proto, že nám ho nakázala Evropská unie, není přece správnou cestou. Špatné směrnice prostě odmítáme!
Nyní zde mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Plzák, po něm paní poslankyně Černochová a pak paní poslankyně Bebarová. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Dobrý den.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mně ten návrh zákona vůbec nevadí. A možná bych chtěla rozšířit obzory kolegům z Úsvitu, že občané třetích zemí jsou například Kanaďané, Američané, ale i Japonci.
Děkuji. Paní poslankyně Bebarová. Potom pan poslanec Okamura, potom pan poslanec Kostřica. Pan poslanec Okamura s faktickou poznámkou.
Jsem Čech a Moravák, respektive po mamince Moravák. Ale to vy, co já vím, také.
Není pravda, jak je v důvodové zprávě, že tato úprava nebude mít žádné dopady do veřejných rozpočtů, do rozpočtů samospráv. Čili dámy a pánové, já bych neopakoval to, co už bylo řečeno u předchozích návrhů.
Děkuji panu zpravodaji. Jenom stanovím pořadí, v jakém budou přihlášení vystupovat. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Grebeníčka. A pak dvě žádosti o přednostní právo. Pak dojde řada na řádně přihlášené tak, jak jejich jména svítí na tabuli.
V každém případě je zřejmé, že ta problematika, tak jak je prezentovaná v poslaneckém návrhu, není dobře zpracovaná. Přičemž předpokládáme, že náhrady nákladů řízení se budou započítávat maximálně ve výši pěti úkonů právní služby. Je to dáno tím, že tato problematika je na jedné straně velice jednoduchá, jde pouze o sazby a jejich snížení a přiznání nebo nepřiznání hotových nákladů.
Paní ministryně, vy jste vystupovala v rozpravě a jste zároveň poslankyní, tak samozřejmě navrhnout prodloužení můžete. Tak pokud to můžeme brát tak, že jste navrhla prodloužení o 60 dnů, tak to tak může být. Ale je to vaše právo, mohla jste to učinit. Faktická poznámka pan předseda Kalousek má své dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedy, já si velmi vážím toho, že jste řekla "omlouvám se, pokud to není příliš srozumitelné". To jste měla pravdu, není. Nicméně já musím jako volený zástupce lidu nějak rozhodovat. A jsem prostý hoch z jihočeského venkova. Velmi vás prosím, kdybyste se mě pokusila edukovat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tím vlastně byly hnány ty tři zákony, jejichž jsem spolupředkladatel, a ještě bude další, tím, že prostě jsou věci, které si zaslouží pozornost, a jsou věci, které by měly být řešeny. Nicméně trvám na tom, že principiálně myšlenky toho zákona jsou správné.
Z politického hlediska je jednoznačné, že se v této Sněmovně nikdo neodvážil navrhnout zamítnutí této novely. Já se přiznám, že mně tomu bránila pouze ta okolnost, že tuto normu předložila řada mých kolegů z poslaneckého klubu. Ve svém závěrečném vystoupení bych si tedy dovolil navrhnout prodloužení té lhůty k projednání - je otázka, jestli postačuje o 60 dnů, tak řekněme o těch 60 dnů.
Děkuji, pane zpravodaji. Takže pokud někdo z ministrů bude ochoten nám něco hezkého říci na mikrofon a otevře tak znovu rozpravu, tak nás z této situace dostane.
Potud tedy moje vyjádření.
Děkuji paní ministryni, že znovu otevřela rozpravu. Prosím pana poslance Polčáka, potom pan předseda klubu ODS.
Děkuji, pane předsedo. Vystoupení paní ministryně bylo mnohonásobně zdařilejší, než byli někteří jiní ministři, kteří při otevírání rozpravy, kdy jsme udělali tuto chybu, řekli pouze dobrý den. Otevřela rozpravu.
Pan předseda klubu ODS Stajnura.
To je všechno.
Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Rozhodneme hlasováním o tomto návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Není tomu tak. Nyní bychom tedy rozhodli o prodloužení lhůty na projednání podle návrhu pana zpravodaje o 60 dní. Ano, pan předkladatel souhlasí. Budeme tedy hlasovat o tom, že se prodlužuje doba na projednání o 60 dní. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím - předpokládám tedy - pana poslance Chvojku, aby za předkladatele tento návrh uvedl.
Nevidím žádnou další faktickou poznámku. Prosím, s přednostním právem pan navrhovatel.
Děkuji za slovo. Pojďme to udělat tak, jak to má být.
Děkuji panu navrhovateli. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová.